A to je ještě horší. Vláda, která jedná v rozporu se zákony vlastní země a ví to, si nejenže nezaslouží důvěru občanů a Sněmovny, ale taky ztrácí svou legitimitu v kontextu demokratického systému a samotného práva. Na takto zásadní selhání vlády musíme tedy reagovat tak, jak naše Ústava předpokládá. Jak jsem uvedl již v úvodu, veřejnost je s touto vládou nespokojena. To především. Vláda by se neměla chovat jako na nějakém posledním mejdanu na Vyšehradě a přistupovat k rozpočtu a budoucnosti naší země jako k jakési dopitné, s tím výhledem, že poslední, kdo bude odcházet, tady zhasne. A možná právě proto to, tuto ztracenou budoucnost, vyčítám vládě Andreje Babiše nejvíc. Naším vhledem do příštích let bude ve značné míře napravování škod, které tato vláda způsobila nejen v období pandemie. Na klesající úroveň, deficit státního rozpočtu a další okolnosti upozorňoval NKÚ již předtím, než pandemie vypukla. Naši živnostníci, zaměstnanci před sebou vidí především hubená léta, kdy budou odmazávat ty ztráty, které v době pandemie utrpěli, a při pohledu na vývoj státního rozpočtu, který připravuje paní ministryně Schillerová, spoustě lidí, tedy včetně nás, v některých případech doslova tuhne krev v žilách. Proto je hlavním cílem naší politiky právě vrátit zemi budoucnost. My, celá země musíme mít nejenom pocit, že má smysl se o ty věci snažit, protože to úsilí, které do toho vložíme, v dohledné době přinese ovoce. Chci zdůraznit, že vyslovením nedůvěry vládě Sněmovna dnes nekončí, ani její práce. Stále je třeba pomoci lidem a firmám ven z krize, řešit dopady covidu na společnost a snížit riziko návratu další vlny viru na podzim. Když jsme na toto upozorňovali předtím - a tady pan premiér vyloženě lže - tak jsme nebyli vyslyšeni, tak jsme byli vysmíváni. Chraň ruka Páně, aby se opakovala ta situace, která nastala loni na podzim, aby se vláda zachovala stejně, když se jiným smála, že strašíme, že covid je pryč, a kvůli krajským volbám - a bylo to kvůli krajským volbám! - pan premiér bagatelizoval ta rizika či potřebu plánování, aktivizace těch smysluplných opatření. A my ten výsledek známe. Je to worst in covid, nejhorší v covidu.
Inu, i ten SÚKL a ÚZIS jsou plné lidí, kteří už nechtějí vraždit lidi v této republice jako členové covidové mafie vládní i opoziční. Někdo měl předepsáno víc balení. A ta mafie, která si říká vláda, a ta mafie, která teď sedí v celé Sněmovně, tomu systematicky zabránila. A vy jste se neptali, drazí kolegové, vy jste se neptali, nepátrali jste. Bylo vám to úplně jedno, že ti lidé umírají. Vy v těch médiích budete a budete to těm lidem říkat. Čím se u nás testuje? Vláda odmítla levné testy z Česka, tvrdí biolog Flegr. Je to prosím vás iRozhlas. Takže to není prostě nic, co byste mohli kdokoli odsuzovat. A je tam oficiální prohlášení pana Prymuly. Ještě doplnění k panu Žďárskému a jeho necertifikovaným testům: bohužel nemluví pravdu. O kvalitě svých testů nepřesvědčil rozsáhlý panel expertů, který byl na ministerstvo svolán, a doporučení dalšího postupu nerespektoval. A opět, dobře , Prymula dodal, že z panelu odborníků, který se na Ministerstvu zdravotnictví konal 23. června, vznikl záznam. Na schůzce měl prezentovat testy na cystickou fibrózu. O covidu se v tomto smyslu na schůzce vůbec nemluvilo. Mě by zajímalo, jestli někdo z vás ten záznam podle pana Prymuly slyšel. Nicméně to není podstatné. Podstatné je, že podle pana Prymuly, bývalého ministra zdravotnictví této vlády, nebyly ty testy uznány, protože nebyly certifikované. Proto vznikla tato interpelace na předsedu vlády. - Ty testy oficiálně, které používáme k testování našich dětí, neobdržely žádnou certifikaci, neboť pokud by takové...
Děkuji.
- Jinými slovy, my jsme odmítli, tahle vláda mafiánů odmítla české antigenní testy za pár korun, aby nakoupila předražené čínské testy, na které nemá podle oficiálního vyjádření premiéra této vlády vůbec žádnou certifikaci. A vy jste to věděli, protože já jsem vám to říkal. A teď je to oficiální. A musel to přiznat premiér této země, kterého vy prý chcete odvolat. A vy jste to ode mě věděli. A vaší povinností si to bylo ověřit a zjistit, jestli je to pravda. A vy jste to neudělali, protože kufříčky. Certifikát kvality se pro testovací tyčinky nevydává. - Takže naše děti mohly být opravdu šťourány v nose, já nevím, zápalkou nebo čímkoliv, protože Ministerstvo zdravotnictví to nezajímá, čím jsou naše děti testovány. Informace o výrobci testovacích tyčinek. Informace o výrobci jsou povinně uvedeny na obalu každé předmětné testovací sady. - My jsme tady řešili falšování léků. Kvůli falšování léků jsme vytvořili systém, aby se tady nemohla prodat ani jedna jediná krabička falešného léku. No tak vy jste se vykašlali na své voliče a vykašlali jste se na jejich děti. A ještě jste jim u toho lhali, že jste křesťané. Licence výrobce testovacích tyčinek - poslouchejte, protože vaše děti byly testovány tady tím. Výrobci testovacích tyčinek nemají povinnost dokládat správním orgánům žádnou formu licence. - Na tom jste se vy všichni, vládní i opoziční poslanci, podepsali. Všichni jste to věděli, my jsme vám to tady říkali a vy jste se nám vysmívali. Vy všichni jste zodpovědní. No vy taky, kolego... Tato vláda s pomocí opozice nezákonně uzavřela základní školy. To, že tahle vláda šířila dezinformace, to je pravda, protože když chtěla tato vláda vystrašit lidi, tak si dokonce pan ministr Blatný, jeden z mnoha bývalých ministrů zdravotnictví, klidně řekl, že pacienti leží na chodbách v nemocnicích.
Nyní na faktickou poznámku vystoupí pan poslanec Petr Třešňák.
Hezký večer. Věřím, že to ještě vyvolá řadu dalších faktických poznámek. Já jsem chtěl pouze na to předchozí vystoupení paní poslankyně Procházkové. Svádět situaci na Chebsku na vánoční trhy v Chebu je skutečně přes čáru. A obzvlášť za situace, kdy v Karlových Varech také proběhly vánoční trhy. Zda tam byla malinko jiná opatření než v Chebu, to je sice možné, ale je to naprosto srovnatelné s tím, co se konalo v Chebu.
Budeme hlasovat o návrhu poslaneckých klubů, které svolaly tuto schůzi, aby bylo jednání jak po 21. hodině, tak po 24. hodině. Návrh byl přijat. Takže nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec Milan Feranec a připraví se poslanec Lubomír Volný na faktickou poznámku.
Děkuji, pane předsedající. Řekněte mi jediný případ, kdy jste něco takového tady prohlásili!
Takže faktická poznámka Lubomír Volný, Mikuláš Ferjenčík, Martin Kupka, pořadí.
Zlínský pirát ničil fasády. Firma pirátského politika dodává roušky i úřadům, kde vládnou spolustraníci. A to jsou ještě relativně mladí a tu moc ještě relativně ani neochutnali. Oni tady zařídí gulag. Protože přesně takhle to dopadne. Dopadne to jako bolševický gulag, který tady zavedou ti, kterým už tak dokonale chutnala moc, že si nemohli odpustit všechny ty výstřelky, kterých se dopustili.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Ferance, který se ptal ohledně toho, kdy jsme volali po zpřísňování. Tak v září před krajskými volbami jsme svolali tiskovou konferenci, kde jsme žádali vládu, aby konečně začala tu situaci řešit, že se to vymyká kontrole. Tak to jsme přesně udělali.
Akorát trošičku pomaleji a v rámci možností, pokud se to dá nazvat, ta řízená genocida, tak humánněji. Tak pro koho asi bude pracovat takový člověk? Pro Českou republiku? Pro budoucnost vás a vašich dětí? No ne, on bude pracovat pro toho, kdo mu zaplatil ty dva roky studia a umožnil mu tady vystupovat. Nicméně co se týká sdílené ekonomiky a sdílených domácností a sdíleného všeho, tam nás vede pochopitelně i ANO. A je úplně jedno, jestli někdo nazve eurokomisařku europoslankyní. Ono jde o to, za koho je nominována, za koho kope. A to je bohužel to kouzlo té politiky, že vůbec nezáleží na tom, co tady ti mladí bolševici mají v plánu, vůbec nezáleží na tom, jakou vy prosazujete reálnou europolitiku, vůbec nezáleží na tom, kam to doopravdy směřuje. Podstatný je jenom ten mediální obraz. A podstatné je to, že tady budete prostě, budete tady v baráku, budete mít zase dobrý pocit, že za vámi chodí a říkají vám paní poslankyně, pane poslanče, a budete mít všechny ty výhody, které s tím souvisí.
S faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Ivan Bartoš.
Ano, opravdu, fuj, fuj. Takže tady ta ČSSD zase pro změnu se okamžitě pokusila dědice pana Altnera zkrouhnout a přišla za nimi s neuvěřitelně drzou nabídkou. Možná se dozvím, že došlo k nějakému vyrovnání, protože já jsem to v médiích prostě nezaznamenal. A protože součástí ČSSD jsou i lidé jako pan Hamáček, kteří už v minulosti prokázali, že slovo morálka pro ně neznamená vůbec nic, tak my jsme vždy k té vládě byli velmi kritičtí a nikdy jsme jí nevyslovili důvěru. Tak to bylo taky. Bylo to vždycky logické, ale pochopitelně, protože tady existuje cenzura, která je masová. No a pak přišel covid. A společně s covidem přišla šance na reálnou kritiku, ale reálnou kritiku vládních opatření a reálnou kritiku, co ta vláda dělá špatně. Protože tady začala umírat strašná spousta lidí. A místo toho, aby se začala udávat nějaká reálná kritika, tak se tady všichni jako kdyby domluvili a najednou se řešily jenom věci prakticky nepodstatné. Jestli ta náhrada bude taková, nebo taková. A vytratil se z toho zdravý rozum jak ve vládě, tak v té opozici. Proč to je tak špatně, proč to prostě nefunguje. A že to dělá vláda špatně. Zajímavé je, že na řadového poslance to umíte, tady tenhle jednací řád vytáhnout a použít velmi rychle. Dokonce umíte tenhle jednací řád vytáhnout a použít velmi rychle, když potřebujete zablokovat dovolbu Rady České televize. Můžou se bavit, o čem chtějí. Dělat si tady reklamu nebo číst nějaké časopisy, knihy. Nebo nám sdělovat své pocity z objímání. Tady se schvaloval pandemický zákon, tady se schvalovala strašná spousta věcí, tady byly nelogické náhrady. A vy jste s tím nic neudělali. Vy, vás šest klubů, jste tuhle vládu, které teď budete vyjadřovat nedůvěru, ani jednou nezatlačili do kouta. Ani jednou jste neobstruovali při prodlužování nouzových stavů. Kdybyste vy chtěli, tak žádné nouzové stavy v České republice nebyly. Vy Piráti, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, vy všichni jste se podíleli na ožebračování drobných a středních živnostníků. Vy všichni jste to umožnili. A opět jste úplně v klidu, protože tady stojí Volný Lubomír sám za Volný blok. Nemá za zády miliony, nedostane se do televize, nedostane se do novin. A vy víte, že díky svým píárovým prostředkům tuhle pravdu zřejmě nějakým způsobem přejedete. Ale já si užiju každou minutu, kdy vám budu moct tuhle pravdu tady říkat. Takže vy jste stejně zodpovědní jako ta vláda za věci, které teď budu číst. Vy tady obviňujete Lubomíra Volného a Mariana Bojka, že vás ohrožují kvůli tomu, že nenosí roušky. Většinou je to ta neexistující menší polovina, méně než půlka. Znovu si to přečteme, jak vy tady strašně lžete o tom, že my vás ohrožujeme. Vy ohrožujete sami sebe a ohrožujete své okolí. Zopakujeme si to znovu, jak vládní opatření vraždila. Ale oficiálně zemřelo 30 126 lidí. No a to ty děti švédské, opakuji, dneska byly normálně ve škole. Žádné testy, žádné roušky. Chodily do kroužků, šly hrát hokej, šly plavat, šly do kina. Rodiče jsou v restauraci nebo v baru, žádná omezení, žádné roušky. Možná náhoda. Ale na vaší oblíbené Ukrajině v přepočtu na 10 milionů obyvatel, to je zhruba 13 226 lidí. Nejsou tam žádná opatření. Děti chodí do škol, děti chodí do tanečních, děti chodí všude. Hospody fungují, všechno funguje. A to Bělorusko, které má jediný rozdíl mezi Švédskem a Ukrajinou, to znamená, že nikdy v něm neproběhla žádná kampaň v televizi, která naopak strašila a děsila ty občany. Pak jsou tady ty léky, o kterých tady pan kolega z ODS hovořil, že jsou to nesmyslné léky, Isoprinosine a Ivermectin. Tam to je, tam to všechno najdete. Ty studie existují a ten lék prokazatelně pomáhá. Stejně jako Isoprinosine, o kterém jsme tady svedli těžké bitvy s Marianem a s panem profesorem Beranem, který tato vláda chtěla utajit. Tato vláda ANO, ČSSD, ale celá opozice také chtěly utajit Isoprinosine před veřejností. A je to oficiální údaj ze SÚKLu. Pro všechny, kteří tady straší lidi - a opět, vy strašíte lidi. Vy strašíte lidi. Kolik tady máme oficiálně mrtvých na vakcinaci? Ví to někdo? Času máme dost, takže to je v pohodě. - Tato vláda a tento premiér, který přikázal porušovat zákony, přikázal porušovat zákony minimálně v 15 případech, i ty zákony o GDPR, policistům, vojákům, učitelům, ředitelům škol i zaměstnancům, protože ředitelé škol neměli právo zavřít ty školy na základě nulitního nařízení vlády. Stejně tak samotný ústav jako správce systému nemá oprávnění údaje v systému tímto způsobem dále zpracovávat. Zacházení s osobními údaji zvláštní kategorie, údaje o zdravotním stavu, tímto způsobem by představovalo porušení řady základních zásad při zpracování osobních údajů.
Pojďme dál v tom porovnávání politických programů. Ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými - jedno ze zásadních témat SPD. Ten náš zákon tady už leží dva roky. Dva roky tady leží zákon SPD. Takže tady za to pochvala. Volby se blíží, tak doufám, že nám ten zákon necháte projít. Přidali se k té práci na tom zákonu i poslanci už dalších politických stran. A pojďme přesunout ty peníze ke slušným lidem. Předpokládaná úspora má být až půl miliardy korun a ty můžeme dát hnedka slušným lidem. Pojďme dál. Zvýšení sankcí za týrání zvířat. My máme rádi pejsky, máme rádi domácí zvířata, občané je mají doma a prostě nám vadí, když se tady týrají zvířata, a je to prostě hnusné. Jsou to němé tváře, nemůžou se bránit. My jsme se o to snažili delší dobu. Jak říkám, je to černé na bílém, je to vloženo v systému Sněmovny jako návrh SPD už předtím, než o tom začala mluvit vláda. Úspora tři čtvrtě miliardy. SPD chce zrušit Senát a zároveň by se nám líbilo snížit počet poslanců na 81 dle tradičních okresů. A tady se pořád nemůžeme dohodnout. Přitom ty možnosti jsou, jak to udělat, a má to v rukou paní ministryně Alena Schillerová. Ať ho někdo má rád, nebo ne. Další věc, kde máme vzájemný rozpor. Hnutí SPD jasně říká ne migraci a ne islámu. Ale zase tady pan premiér Babiš neříkal pravdu. To je tedy opravdu Kocourkov! Já říkám, ukončete financování těchto politických neziskovek. Ukončete financování všech politických neziskovek. Politických, které prosazuji gender, propagují Evropskou unii, multikulti, migraci. Co to teď v krizi přináší lidem? Proč pořád jdete... Lokajská, servilní politika vůči EU. A europoslanci hnutí ANO hlasují aktivně pro migraci v Evropském parlamentu, například pro usnesení, které podporuje migraci z Afriky. Takže tady máme zásadní rozpor. A tady s vámi prostě nesouhlasíme, s vládou, protože podporujete reálně prostě migraci více či méně. No to je tedy neuvěřitelný citát! Koalice SPOLU ho prosazuje. Řekl to Miroslav Kalousek, poslanec TOP 09 to byl v tu chvíli, a je to jeden z nejvýznamnějších exponentů a tváří koalice SPOLU. A ODS k tomu mlčela. Měli by jasně říct, že nesouhlasí s těmito návrhy TOP 09, ale mlčí, protože mlčení je souhlas. Vy jste jasně měli říct, že máte rozpor v té koalici, že ODS - jestli nechcete euro, řekněte to, ale vy ho chcete také. Ostatně Andrej Babiš, opět si dovoluji ho odcitovat, říkal, že teď není vhodná doba na přijetí eura.